Ke kolegovi Ivanovi Adamcovi. Další věc, poslední. Prosím vás, zaznělo tady od pana kolegy Kováčika - nechme to na prezidentovi. Proč tedy sedíme v tom podvýboru pro udělování vyznamenání? Tak jestli nám to nepřísluší, tak ten podvýbor zrušme a nikoho nenavrhujme.
Děkuji, pane předsedající. Ale vzhledem k tomu, jak se vyvíjí debata, nejsem přesvědčen o tom, že tato Sněmovna je k tomu zralá.
Děkuji panu místopředsedovi.
Děkuji. A nebylo mi stále ještě odpovězeno. Že se nikdo z nás nechce dostat do situace, že tady budeme generovat nějaká jména, ti lidé o tom ani nebudou vědět, možná o to ani nebudou stát. My je předhodíme tomu novinářského plénu, ti budou zkoumat jejich životopisy, budou řešit, kdo co v minulosti udělal, nebo neudělal. Tohle přece není důstojné této Sněmovny. Tady ale bylo řečeno, že se to bude udělovat jednou za rok třem jménům. Už to samo o sobě. Budeme mít normu, kterou musíme splnit? Nejenom my s přednostním právem, ale i ostatní kolegové. Protože to téma tady na stole je. Byť si také myslím, že občané České republiky mají důležitější věci na starosti a na práci než to, aby se dívali na přenos ze Sněmovny, kde my diskutujeme , jestli někomu dáme, nebo nedáme medaili.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Prosím, pane předsedo.
Přeji vám i kolegům a kolegyním dobré odpoledne. Pustíme se tedy do volebního bodu. Většinou mám tendenci se v tento čas omlouvat ctěné Sněmovně za to, že jsem předchozí rozpravu přerušil tím pevně zařazených bodem. Ale dnes si říkám, že je to možná dobře. Že hlavy vychladnou a věřím, že až se k této debatě vrátíme na podzim, už bude na větší a vyšší úrovni. Proto jsme vyhlásili lhůtu všem poslaneckým klubům na podání nových nominací. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví a tuto volbu vždy provádíme způsobem tajným, tajným hlasováním ve Státních aktech. Ještě poslední informace. My jsme komisi měli už 24. května, takže tento bod je měsíc a půl připraven. Připraveni jsme také ve Státních aktech a já vás nyní prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům pro volbu jednoho člena Státního zemědělského intervenčního fondu.
Otvírám tedy rozpravu. Nikdo se nehlásí.
Děkuji. Co není, může být. Nechci předesílat.
Budeme hlasovat o usnesení volební komise, která navrhuje, aby se v tomto případě hlasovalo tajně, tajnou volbou. Zahajuji hlasování o tom, aby následná volba proběhla tajně. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh na tajnou volbu byl přijat.
Mezi zemědělci je stejné množství poctivých a nepoctivých jako v jakémkoliv jiném podnikatelském sektoru. Škoda, že jste tak vášnivě nehájil ten sektor v okamžiku, kdy váš šéf tady prosazoval EET.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana ministra Brabce. Prosím, máte slovo.
Vyplývá to z mnohých velmi odborných podkladů. Ale stejně tak prdí stáda buvolů v Africe, sloni, žirafy, zebry. Tak je potom otázka, jestli bychom měli vybít i ty, protože i oni vlastně přispívají k tomu skleníkovému efektu. A obávám se, že ani vymyšleno nebude.
Děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Faltýnka. Připraví se pan poslanec Kalousek. Po něm pan poslanec Kováčik a pan poslanec Heger.
Jenom kratičkou reakci na kolegu Kalouska o těch formách. My jsme apelovali i na zemědělském výboru a přijali jsme k tomu několik usnesení na pana ministra zemědělství, aby hledal cesty, které jsou rychlé a hlavně nemusí být notifikovány v Bruselu.
Ještě jednou. Omlouvám se, že zdržuju, ale mám zkušenost, že stokrát opakovaná lež se může stát pravdou. Takže ještě jednou. Já jsem jenom polemizoval s tím neodborným argumentem předkladatele, který tvrdí, že podpora živočišné výroby zlepší ovzduší a životní prostředí, což není pravda. To si prostě vymyslel jenom pan předseda Faltýnek ve své škodolibosti. Druhá věc k onomu termínu, který připomínal pan předseda Faltýnek. Prosím, podívejte se všichni do navrhované účinnosti zákona, který vláda navrhuje. Takže samozřejmě že si vláda uložila to k 1. červenci schválit a jako vždycky to svou neschopností nestihla.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika. Připraví se pan poslanec Heger, po něm pan ministr Jurečka a poté pan poslanec Urban. Prosím máte slovo.
Děkuji za slovo. Přátelé, ta debata, kterou vedeme okolo skleníkových plynů je příkladem toho, jak se věci dají ohýbat podle toho, jak to komu vyhovuje. Protože jak známo, v procesu asimilace, tedy fotosyntézy, se skleníkové plyny spotřebovávají. A ta celá bilance, nebo ta celá spotřeba prostřednictvím zelených rostlin v zemědělství, se porovnala s bilancí produkce prostřednictví živočišné výroby. Tady je zemědělec opět ohroženým druhem, ať už je to na Vysočině, nebo kdekoliv jinde, a pokud rychle nepomůžeme, tak resuscitace je téměř nemožná. Ta živočišná výroba, jak už jsem tady řekl, má svoje multiplikační efekty. A rozhodujeme o tom, jestli tady bude jakési zemědělství, jestli tady bude zemědělství funkční ve všech svých funkcích.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Mně na tom strašně vadí jedna věc. Jestli na té debatě je něco pozitivního, tak je to to, že se tady vytahují modré knížky, a nikoliv rudé knížky.
Dovolte mi, abych vás jako zpravodaj velmi stručně provedl podstatou návrhu této novely. Sazba vratky má činit stejně jako pro rostlinnou výrobu jednotně a paušálně 4 385 korun na tisíc litrů spotřebovaných minerálních olejů v živočišné výrobě a Ministerstvo zemědělství odhaduje, že se bude týkat zhruba tisíce nových subjektů podnikajících v oblasti živočišné výroby. V dobách, kdy jsem pracoval na Ministerstvu financí, odhadoval správce daně daňové úniky v objemu zhruba 70 až 80 % celkové legální úlevy. Dovolte mi několik slov ke kvalitě podkladu. Dovoluji si tvrdit, že kvalita návrhu a jeho zdůvodnění jsou velmi chabé, ať už z věcného či argumentačního pohledu, argumenty si často vzájemně protiřečí. Dovolte mi několik poznámek. Zvláště úsměvný je argument, že zavedení zelené nafty pro živočišnou výrobu přispěje ke zvýšení ochrany ovzduší a přírody rozšířením pastev pro zvířata. Tedy skutečně pro zajímavost, jenom abychom si uvědomili, s jakou lehkostí nám vláda předkládá své argumenty, mi dovolte uvést data z Evropské komise, podle kterých se zemědělství dnes podílí na celkové produkci skleníkových plynů v Evropské unii zhruba 15 %, a to zejména kvůli metanu. Bohužel tomu tak není. Zelená nafta tady bude fungovat stejně jako dotační politika Ministerstva zemědělství, kdy dotační prostředky primárně systémově určené na podporu malých farem nejvíce prospívají, nebo jejich objem nejvíc dostávají malí farmáři Andrej Babiš a Radovan Vítek. A podobným způsobem to bude fungovat u zelené nafty.
To je reálná, skutečná politika Ministerstva zemědělství, kterou jsem schopen deklarovat na konkrétních číslech. Nikoliv žádné politické domněnky a zkreslování této záležitosti, tak jak jste o tom hovořil vy. Takže i to je potřeba brát v potaz, když mluvíme o věcech, které se týkají emisí skleníkových plynů a jak k tomu budeme v budoucnu přistupovat. Položme si otázku, pokud připustíme devastaci živočišné výroby a zánik pracovních míst, jakým způsobem tato pracovní místa budeme nahrazovat. Ty normativy byly propočítány na jednotlivé typy zemědělských kultur a na jednotlivé typy zemědělských výrobních oblastí a ty normativy nebylo možné překročit. Jako zemědělec vím, že ty normativy odpovídaly praxi. Jestliže jsem měl já jako zemědělec v intenzivní výrobní oblasti možnost čerpat zhruba 130 litrů na hektar, tak si troufnu tvrdit, že byly roky, kdy jsme tuto hodnotu výrazně překročili a vratku jsme si na ni nemohli uplatnit. To stejné, když jste mluvil o buzeracích a o kontrolách. Znovu říkám, každý dotační titul má svoji část, která se týká kontrol, ať se nám to líbí, nebo nelíbí.
S prvním prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika, připraví se pan poslanec Faltýnek.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, já to řeknu krátce, srozumitelně a stručně.
U kandidáta, pro kterého jste se rozhodli, označujete kolečkem číslo před jeho jménem. U zbylých dvou dáváte křížek na to číslo. Výsledky vyhlásím odpoledne na začátku odpoledního jednání.
A proč dva měsíce, proč každé dva měsíce, což je speciálně pro ty malé a střední opravdu extrémně nevýhodné. Ale myslím si, že to opravdu cesta není. Už to tady také bylo řečeno, malým a středním zemědělcům toto nepřinese vůbec nic.
Já děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Kováčika, poté se připraví s řádnou pan poslanec Šrámek. Prosím, máte slovo.
Vaším prostřednictvím k panu kolegovi, kdysi ministru zemědělství, Petru Bendlovi. Já jsem samozřejmě nemluvil pouze o masných krávách, jak mě tady citoval. Já jsem tady mluvil o skotu jako celku. A mluvil jsem tady o tom, že ten stav, který tady je, je tristní, že je třeba teď zachránit, co se dá, a postupně budovat znovu nárůst. To těm firmám, které zpracovávají mléko, visí ve skladech. Takže prosím pěkně, citujme se správně. Zamezit dovozům je teď také řekněme příkaz doby. Děkuji.
Děkuji. Dvě faktické poznámky. Poprosím pana poslance Šrámka, aby vydržel. Prosím, máte slovo.
To by byl takový faul České republice... To si pište, že by nám to vrátili. Tady ministr zemědělství pléduje za to, aby žádné sankce už nebyly.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolega Bendl mě trošku předešel v té reakci. Já jsem chtěl zareagovat na pana předsedu Kováčika. To, co tady pan předseda Kováčik říkal, samozřejmě má logiku. Ale to, co řekl kolega Bendl, to bychom nesměli být členy Evropské unie, abychom mohli omezovat dovozy a podporovat export. To bychom se asi dostali do nějakých problémů. A teď si uvědomme, do jaké situace jsme se dostali. A dováží se čím dál více. Příklad vína. Skoro 50, říká kolega, mě opravuje. Opět, že se vyplatí k nám dovážet a našim se nevyplatí vyrábět. Pardon, já jsem zapomněl, že byla faktická.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Jedná se o bod, kdy budeme projednávat udělování pamětní medaile Za zásluhy o parlamentní demokracii, vyznamenání Poslanecké sněmovny. Návrh usnesení poté uvedu v podrobné rozpravě. Pamětní medaile Za zásluhy o parlamentní demokracii bude udělována jednou ročně v počtu tří kusů. Organizační výbor je po projednání postoupí svým doporučujícím usnesením ke schválení Poslanecké sněmovně. Pamětní medaile udělí předseda Poslanecké sněmovny k řádovému dni 14. listopadu. Pouze pro úplnost chci říct, že tento návrh zde není nový. Vy, kdo jste v Poslanecké sněmovně víc volebních období, tak víte, že touto myšlenkou se zabývali poslanci i v předchozích volebních obdobích a hledali vhodnou formu a podobu tohoto ocenění. Jsem si vědom, že někteří z vás tento návrh vítají, někteří tento návrh považujete za zbytečný, případně duplicitní. Ale sám za sebe mohu konstatovat, že tento návrh je správný včetně toho, že zde dokončíme myšlenku, která v Poslanecké sněmovně je několik volebních období. Ta pamětní medaile má označení Za zásluhy o parlamentní demokracii. Chci zde říct, že jsme stále v procesu, kdy se demokracii učíme, a je dobré ocenit lidi, kteří na této cestě obstáli a byli inspirací pro nás ostatní. Myslím si, že to, koho bude Poslanecká sněmovna oceňovat, je možné také brát jako indikátor, který bude vypovídat o tom, jak to s demokracií u nás vypadá a jak si jí vážíme. Tolik aspoň na začátek z mé strany.
Děkuji panu místopředsedovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Karel Schwarzenberg. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji panu poslanci Schwarzenbergovi.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Na druhou stranu se ráda nechám od navrhovatele přesvědčit. Zajímalo by mě typově komu a za co, protože ten pojem "zásluha o parlamentní demokracii" je skutečně tak široký, že se chci zeptat, jestli to bude směřováno do té novodobé historie, nebo jestli budeme sahat právě do té masarykovské éry. Proč se na to ptám? Ptám se na to proto, protože jak víte, ze zákona o obcích mají radnice možnost využívat institutu čestných občanů. Samozřejmě ty, kteří již nežijí, tak nominujeme in memoriam.
Nezměnili jsme v tomto ohledu žádnou rétoriku. Zpátky na traktor.
Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Prostřednictvím paní předsedající panu kolegovi Gabalovi. A téměř pamatuju doby, kdy tady krávy zdechaly na tuberkulózu. Co se týká ochrany zdraví obyvatelstva. Takže prosím pěkně, nechme si těch zbytečných politikářských invektiv.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, předem bych chtěl oznámit, že jsem v konfliktu zájmů. Tím zásadním způsobem vlastně došlo k prioritizaci rostlinné výroby a likvidaci živočišné výroby. Na chov zvířat, skotu a dalších potřebujete zootechniky... A to je hodně práce. A tento systém právě toto upřednostňuje. Dovolte mi jenom uvést příklad jedné země. Jejich dotace jsou úplně jiné. Ale dlouhodobě to nebude možné, pokud se tento systém nezmění. Co se týká systému dotací, ano, zemědělství má oproti jiným odvětvím dotace. A pokud je my mít nebudeme, tak nebudeme konkurenceschopní. Ale všude! Takže my ty dotace bohužel - bohužel - musíme mít, ale máme je opravdu nastaveny špatně. Dovolte mi jenom pár čísel. V České republice se vyrábí 75 litrů mléka na sto hektarů. V Německu se vyrábí 320 litrů na sto hektarů a v Holandsku se vyrábí 620 litrů na sto hektarů. Krávy samozřejmě produkují i organickou hmotu, která se dále vozí na pole. Holanďané byli vždycky velmi chytří zemědělci. Nemusí se nic složitě kontrolovat. Nemusí Celní správa u nás jednou za dva roky trávit pět dní, aby všechno zkontrolovala.
Proč se nedotuje u nás strojírenství.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Začnu od pana předsedy Faltýnka, který sem akorát přichází. Za to jsme velmi bojovali, protože chceme rovné podmínky pro všechny, bez ohledu na to, jestli je někdo velký, či malý. My chceme nastavit takové podmínky, které budou pomáhat všem a nebudou tam činěny výjimky a rozdíly. A to je to, k čemu my dneska vlastně tímhle materiálem dílem spějeme.